Těžko budete moct hlasovat, paní kolegyně, když jste neslyšela, co vám říkám. A ten kolega jako dobromyslné tele bude říkat: ano, já s tím souhlasím, tohle je můj návrh. Zleva, pane předsedající. Vy si vážně děláte legraci, nebo to fakt neslyšíte?
Já jsem nezaznamenal, že by hladina hluku byla nějak extrémně vyšší, než je zde zvykem. Ale prosím, vyhověl jsem vaší námitce.
Tato daň má v našem daňovém systému dlouholetou tradici a v různých podobách je obvyklá ve většině zemí Evropské unie. Vláda říká významný propad státního rozpočtu. Vláda dále namítá, že navržené zrušení daně z nabytí nemovitých věcí není dostatečně odůvodněno a případné potenciální přínosy tohoto postupu nejsou v důvodové zprávě nijak vyčísleny. Odůvodněn není rovněž názor předkladatelů, že zrušením daně dojde k růstu investic do nemovitostí a k navýšení příjmů státu z ostatních daní. Vláda upozorňuje, že realizací navržené změny by mohla být vyvolána nerovnost daňového zatížení ve vztahu k zahraničí. V praxi by to znamenalo, že pokud by došlo v České republice ke zrušení daně z nabytí nemovité věci, pak při úplatném nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem na našem území by cizinci daň do našeho rozpočtu neplatili, kdežto naši občané by při úplatném nabytí nemovité věci, která se nachází mimo území našeho státu, daň zpravidla platili. A poslední argument, který bych chtěl zmínit. Vláda upozorňuje, že případné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí by bylo v rozporu s doporučením Evropské komise, která opětovně upozorňuje na nízké zdanění majetku v České republice. Evropská komice a OECD tento typ daní podporují, zejména proto, že jsou méně ovlivňovány ekonomickým rozhodováním subjektů a jejich výnos je stabilní. Ze všech výše uvedených důvodů nedoporučuji uvedený sněmovní tisk propustit do dalšího projednávání.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, a na začátek přečtu omluvy, které ke mně dorazily. Eviduji řádně přihlášeného pana poslance Votavu.
Tady se řeší velmi podrobně, a je to správně, že se řeší podrobně dopady. Je to pod bodem 3 toho stanoviska vlády a já bych to potřeboval vysvětlit. Já nevím, jak spekulativně bude někdo dobrovolně darovat svůj nemovitý majetek. Darovat, podotýkám, ne prodat. Tak za rok 2014 jsme měli 140 tisíc daňových přiznání, nebo poplatníků této daně, a zhruba jenom 8 tisíc právnických osob. To znamená, naprostou většinou plátců této daně jsou fyzické osoby, které prodávají či nakupují. Platí to, že to nakonec zaplatí kupující. Není důležité, kdo to formálně tomu státu odvede, jestli prodávající, nebo kupující. Těch 780 úředníků, kteří dneska administrují - a je pravda, že to je pro stát administrativně jednoduché, to já s tím souhlasím. Tím, že to posílá katastr, tak jako je to dohledatelné, tomu já všemu rozumím. A teď bez ironie, opravdu bez ironie. Těchto takřka 800 úředníků by mohlo honit ty velké podvodníky, ty velké ryby, mohlo by řešit ty karusely. A říkám, nemyslím to jako vtípek, myslím to opravdu vážně. Samozřejmě že by měli těžší práci. To je složité, v tom okamžiku to je prostě pro ten finanční úřad, a v kolika domech je nebytová jednotka. Zítra je poslední den, kdy to musíme mít na sněmovním webu. Budou rekordní daňové příjmy díky ekonomickému cyklu. Takže není pravda, že ten návrh by nějakým zásadním způsobem ovlivnil hospodaření státu. Ano, nutil by vládu k větším úsporám. To je pravda. Občas jsme viděli takové, a byl na to expert bývalý první náměstek ministra financí Wagenknecht, který uměl najít nejlevnější kancelářský papír, minimálně ve střední Evropě. Žádné úspory se nekonají. Současně se k tomu navrhuje zvýšení mezd úředníkům. A letos to bude víc a příští rok to bude ještě víc díky hospodářskému růstu.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Není tomu tak.
Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Petr Fiala.
Náš návrh má i jistou legislativní eleganci. Když se na to podíváte, tak ten zákon vlastně obsahuje pouze dvě věty, a to ještě ta druhá věta je stanovení data účinnosti. Další náklady samozřejmě nenese jenom stát, ale další náklady s touto daní mají i daňoví poplatníci. Druhý argument. Ale samozřejmě, a to je podstatné, také se zaplatila daň z přidané hodnoty z nákupu prvního bytu, takže platit daň při každém převodu a vytvářet tak další opakované zdanění něčeho, co již bylo zdaněno, je do značné míry nesprávné, nebo je nesprávné a do značné míry i nesmyslné. To jsou základní čtyři důvody, pro které chceme ne snížit, ale zrušit, úplně odstranit tuto daň z českého daňového systému, čímž ho opět výrazně zjednodušíme. Takže kdyby se vláda chovala hospodárněji v příštích letech, tak můžeme tuto daň zrušit, aniž by to vůbec státní rozpočet pocítil. Doufám, že podpoříte tento návrh na zrušení zbytečné daně, návrh, který ve svém důsledku českým občanům významným způsobem pomůže.
Jedná se tedy, jak už bylo řečeno, o velmi jednoduchý návrh zákona, jehož cílem je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to bez náhrady. Zároveň dojde ke snížení nákladů státu na výběr této daně ve stovkách milionů korun. Dále předkladatelé uvádějí, že zrušením daně má rovněž dojít k růstu investic do nemovitostí a navýšení příjmů státu z ostatních daní, zejména z daně z příjmů a DPH. Toto poslední zdůvodnění však není doprovázeno žádným výpočtem, analýzou nebo podrobnějším rozborem. Návrh tedy zhoršuje hospodaření státního rozpočtu a tudíž je v rozporu se stabilní kritikou navrhovatelů na špatné hospodaření státu.
Za druhé je to skutečnost, že zrušení karenční doby se musí promítnout i do dalších souvisejících právních předpisů, a s tím předložený návrh novely prozatím nepočítá. Zejména jde o zákon o daních z příjmů, zákon o státní sociální podpoře a zákon o důchodovém pojištění. Cílem zavedení karenční doby bylo omezení zneužívání systému, což dokladují čísla, která tu byla několikrát již zmíněna. Je obtížné opravdu uvěřit, že čeští zaměstnanci jsou dvakrát častěji nemocní, než je tomu jinde v Evropě. Efekt se zavedením karenční doby dostavil. Mezi další země, kde karenční doba, to znamená nulová náhrada ušlé mzdy, existuje, je třeba Finsko, Francie, Itálie, Rakousko, Řecko, Estonsko, Kypr, Malta, Portugalsko, Španělsko, Irsko, Švýcarsko, Velká Británie. Co zde ještě nebylo řečeno, je, že osoby samostatně výdělečně činné například dosáhnou na nemocenské nejdříve 15. den nemoci, a to pouze v případě, že si platí nepovinnou část sociálního pojištění. Poukazujme zároveň na nález Ústavního soudu, který říká, a v mnohém už tady byl zmíněn, že karenční doba v délce tří dnů nevystavuje zaměstnance hrozbě poklesu standardu k zavedení důstojného života. Navíc, jak opět mluvil kolega Stanjura, řada malých středních i velkých podniků má v rámci svých benefitů zavedeny tzv. sick days, což je jeden až tři dny ročně, které mohou zaměstnanci během roku zcela bez problému vybrat. Je třeba zdůraznit, že za zaměstnance je navíc samozřejmě odváděno v průběhu karenční doby plné sociální i zdravotní pojištění ze strany zaměstnavatele. Odpovědnost za svůj zdravotní stav by měl tedy nést i sám zaměstnanec. Navíc zaměstnavatel má omezené nástroje kontroly nemocných zaměstnanců v prvních třech dnech. Odvodové břemeno a další povinnosti zaměstnavatele jsou již nyní na hraně mezinárodní konkurenceschopnosti. Proto nelze návrh na zrušení karenční doby akceptovat, stejně jako jakoukoli novou variantu řešení, která by dále zatížila zaměstnavatele. A co tady ještě nebylo řečeno, je, že se naopak zvýšila průměrná délka trvání jedné pracovní neschopnosti. Je tedy zřejmé, že lidem, kteří se bez důvodu hodí marod, už se tento fígl příliš nevyplatí. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní předsedající, já se musím přidat k návrhu na zamítnutí této novely zákona.
Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Šánovou. Připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, hodně již tady toho bylo řečeno, ale hodně taky ještě ne. Zřejmě se nedostane dnes na všechny plánované opoziční balíčky, ale to už tak bývá, když se začne zdržovat při schvalování programu. I tento tisk si zaslouží větší pozornost, neboť není ve Sněmovně poprvé. Ptám se vás: Kolik z vás přineslo nemocenský lístek? Dovolte mi malou reminiscenci, je velice zajímavá. Ten den bylo zahájeno třetí čtení rozpravou, ale když mělo dojít k hlasování, odešel ze sněmovny místopředseda vlády pan Barták z ODS a ta zpochybnila možnost dalšího jednání. Jelikož taková situace, kdy není přítomen člen vlády, ještě nenastala, byl na vedení Poslanecké sněmovny pozván předseda vlády, kterého jsem rovněž interpeloval i já v souvislosti s touto obstrukcí člena vlády. Slyšeli jsme jenom výmluvy. Znovu jsme se k tomuto bodu vrátili 3. února, kdy se mělo dokončit hlasování, ale paní ministryně Jurásková svým vystoupením otevřela znovu již uzavřenou rozpravu a s obstrukčním vystoupením se předvedl pan exposlanec Nečas, který vyčerpal vymezený čas, aniž v diskusi vlastně došlo k hlasování.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.
Za druhé k tomu regulovanému nájemnému.
Možná že je zajímavé se podívat trochu do minulosti, jak tato daň vznikala a jak probíhala. A navíc pan bývalý ministr Kalousek prosazoval, aby poplatníkem byl nabyvatel. Někdy je to tak a někdy je to jinak. Prostě tak jak se vám to hodí, tak také postupujete.
Děkuji panu poslanci Votavovi. S faktickou poznámkou nyní pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura.
Já se velmi omlouvám, jen velmi krátce. Daňovým poplatníkům se ulevilo o 40 miliard, něco šlo nahoru, něco šlo dolů a ve finále se jednalo o snížení daní, ale v rámci toho snížení tento parametr se trochu zvýšil. To je úplně stejné, jako když pan ministr Babiš říká, jak jsme zvýšili ty daně. Vy jste přišli, neudělali jste nic jiného, než že to přechodné období jste zrušili a už uzákoněné daňové sazby jste nechali nahoře. A teď říkáte "my snižujeme dětem a tamhle těm a těmhle těm a oni tu daň z převodu nemovitostí zvýšili ze tří na čtyři". Kdybyste mluvili v celkových číslech, tak kasírujete lidi o sto miliard ročně zbytečně.
S další faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.
Takže na jedné straně tady tvrdíte, že 9 miliard rozvrátí státní rozpočet, a vy jste od 1. července do dneška vykouzlili 22 miliard příjmů a samozřejmě k tomu 22 miliard výdajů. Já vám pevně věřím, že to určitě jde, když jste si poradili s tak vysokou částkou 22 miliard.
Ptám se, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že páni poslanci Kováčik, Votava i pan zpravodaj Klaška podali návrh na zamítnutí, budeme hlasovat. Ještě závěrečné slovo, omlouvám se.
Sál se zaplnil, samozřejmě se zvýšila hladina hluku.
Jestliže to pomůže většině občanů České republiky, tak by bylo fajn ukázat vlídnou tvář Poslanecké sněmovny a domluvit se na takovém řešení, které bude prospěšné. Naopak já jsem řekla, že návrh má vliv na státní a jiné veřejné rozpočty. To jenom pro doplnění. Určitě se lze dohodnout.
Prosím.
Děkuji. Já už jenom krátce, protože tady bylo hodně řečeno.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ne garanční výbor. Nevidím žádný jiný návrh. Přistoupíme tedy k hlasování. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Ano, děkuji. Prosím. Děkuji. Ještě nějaký návrh? Žádný nevidím. Budeme tedy nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Stanjury, a to aby dalším výborem, který se bude zabývat tímto návrhem zákona, byl rozpočtový výbor. Hlasování končím. Hlasování končím. Dříve než přistoupíme k dalšímu bodu, dovolte, abych načetla omluvy, a to pan poslanec Zemek se omlouvá z dnešního jednání od 17.30 z pracovních důvodů a naopak pan poslanec Kudela ruší svoji omluvu, od 16.05 je znovu přítomen v sále. Nyní přikročíme k projednávání dalšího bodu a tím je
Děkuji za slovo. Vážené kolegové, vážení kolegové, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu ve své stávající podobě je špatný. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu ale nepochybně může být lepší. Proto jsem předložila společně s kolegou Gazdíkem a dalšími poslanci a poslankyněmi našeho klubu novelu, která jeho nedostatky odstraňuje. Konkrétně na ně reaguje následujícím způsobem. Za prvé usnadňuje výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách, když k nim nevyžaduje souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Za druhé odstraňuje diskriminační úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace -
Rozhodně se domnívám, že všechny navržené, nebo alespoň dvě navržené novely do zákona o státních svátcích by měly být prodiskutovány v garančním výboru.
Děkuji paní poslankyni Novákové. S další řádnou přihláškou pan poslanec Ladislav Okleštěk.
Děkuji za udělení slova, pane předsedající. Z toho důvodu po nastudování stanoviska vlády navrhuji zamítnutí v prvním čtení.
Děkuji panu poslanci Oklešťkovi a eviduji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Paní poslankyně Válková.
Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, i s ohledem na to, že jsme si prodloužili dobu jednání, budu velmi stručná.
Děkuji paní poslankyni Válkové. Děkuji panu poslanci Bendlovi. A pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, tak rozpravu... Pardon, pan předseda Černoch.
Moc děkuji za udělení slova.
Není tomu tak. Já tedy rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele.
Chtěl bych vám připomenout, že manželé Eliška a Jan měli několik dětí, myslím že šest, že tam pak byly problémy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon o státních svátcích dělí dny s důležitým významem pro naši vlast do tří kategorií, to už jsme tady slyšeli. Na státní svátky, ostatní svátky a významné dny. V každé z těchto kategorií nalezneme události, které jsou pro naši zemi důležité. Stejně budou někteří přesvědčeni, že v dějinách českých zemí nalezneme i důležitější události než sňatek Elišky Přemyslovny. Já ovšem na tomto místě nechci vést debatu o tom, jaká událost našich dějin je významná a jaká méně. To přenechme historikům. Za sebe mohu pouze stručně říci, že sňatek Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským vnímám jako událost, která zcela jistě ovlivnila směřování českého státu. Proto s jejím zařazením mezi významné dny nemám zásadní problém. Jsem ale velmi zvědav, jaký názor v plénu nakonec převládne.
A my se to snad konečně dozvíme, jaký názor v plénu převládne Padl návrh pana poslance Oklešťka na zamítnutí předloženého návrhu. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji.
V minulém volebním období tady fungovala taková trošku hra ze strany koaličních stran, kdy jeden z koaličních poslanců vystoupil a prohlásil, že zákon není komplexní a navrhuje vrátit k dopracování předkladatelům. Navrhuji, aby to bylo přikázáno výboru pro životní prostředí.
Mám zde tři faktické poznámky. První poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla. Připraví se pan poslanec Novotný a pak paní navrhovatelka paní poslankyně Kovářová.
Doufám, že to nebude polibek smrti, když tady řekl, že chce, aby se návrh zákona dostal do druhého čtení. Pro ně to v podstatě není. Ale zastaví se stejně. To je potřeba říct.
Prosím s faktickou pana poslance Novotného. Prosím, máte slovo. Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Kovářovou.
Je potřeba si uvědomit, že územní plány, kde jsou zastavitelná území, prošly dlouhým procesem schvalování a není možné v průběhu procesu změnit podmínky, za kterých si občané pozemky nakupovali.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Potom se dostáváme do situace, kdy obce něco naplánují a mají s vlastním půdním fondem problém.
My jsme proti, ale ten dopad je výrazný v řádu miliard a není možné, aby se vládní poslanci tvářili, že jim to je jedno. A má to charakter daní, pokud to Sněmovna schválí.